Zjednodušeně řečeno, do školství jde sice více prostředků, ale výsledky se zhoršují. To jasně znamená, že kroky vlády ve školství jsou velmi špatné a neefektivní. Obelhali jste také živnostníky a podnikatele, když za vaší vlády neuvěřitelně narostla byrokracie. A není to jen v zájmu občanů nebo nás, v našem hnutí SPD, kteří prosazujeme demokracii. Je to přece i v zájmu vás, kteří demokracií opovrhujete. A připomínám, že mi můj návrh zákona o referendu vaše vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL již před dvěma lety tady ve Sněmovně zamítla.
Dobře, děkuji. To je jeden návrh. Nyní pane poslanče, máte druhý návrh.
Jedná se o aktuální kauzu, kde zřejmě došlo k bezprecedentnímu zneužití funkce a státních peněz k předvolební propagandě ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a ČSSD. Celá země s dojetím sledovala, jak pan Zaorálek ve vládním speciálu přivezl vězně Petra Jaška, kterého jakoby osobně vyzvedl v Súdánu. Když tedy chce soud, tak ho bude mít. Bude odsouzený za prokázanou činnost, dostane přísný trest, ale pak dostane milost a bude vyhoštěný. Proč to všechno říkám? Jinými slovy to, že pan Jaško bude omilostněný a propuštěný, což je dobře a také jsem o to usiloval, muselo ale nejpozději na podzim loňského roku vědět i Ministerstvo zahraničí, a tedy i ministr Zaorálek. A museli vědět, že panu Jaškovi stačí poslat následně maximálně letenku zpět do České republiky. Namísto toho pan ministr Zaorálek z ČSSD uspořádal minulý týden velkolepé divadlo, kdy osobně odletěl za peníze daňových poplatníků nákladným vládním speciálem do Súdánu, aby poté uspořádal teatrální show v České republice. Chápu, že je před volbami. A kdyby pan ministr odletěl za peníze svoje nebo ČSSD, tak to sice bude také vylhané divadlo, ale ne za peníze nás všech. Žádám tedy o zařazení tohoto mimořádného bodu na program schůze této Sněmovny, aby nám pan ministr Zaorálek přesně osvětlil své konání.
A termín, pane poslanče? Dále je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler. Ještě počkejte.
Cílem volna pro další vzdělávání je prohloubení a rozvoj profesních kompetencí učitele. Volno pro vlastní vzdělávání by tak muselo být využito s tím, že by učitel své profesní kompetence rozvíjel činností související s výkonem jeho činnosti učitele, a to například tvůrčí činností nebo prací u zaměstnavatele spolupracujícího se školou. Výslovné uvedení možnosti placeného volna pro vlastní vzdělávání v zákoně o pedagogických pracovnících povede nejen ke zvýšení jeho reálného poskytování, ale především odstraní možné pochybnosti o tom, zda se v případě náhrady nákladů v souvislosti s volnem pro vlastní vzdělávání jedná o způsobilý výdaj veřejných prostředků.
Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jsem rád, že tady hovořila o tom, že je potřeba snížit množství mladých učitelů, kteří odcházejí, a rozhodně to není lehký úkol. K tomu se pak v podrobné rozpravě vrátím. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vládo. Kariérní řád by měl do škol vnést lepší motivaci pro učitele. Jeho potřebu tak do určité míry chápu, protože systém dalšího vzdělávání je roztříštěný, o kariérním řádu se dlouhodobě mluví několik let. Na druhou stranu předložený návrh vnímám jako problematický, který je složitý pro učitele i ředitele škol, a to časově i organizačně, a hrozí, že opět naroste administrativa. Bylo tady už i řečeno, že absolventi pedagogických fakult, ale i dalších škol, které připravují učitele, do školy nenastupují. Problém je to, že i když nastoupí do škol, tak krátce po svém nástupu odcházejí ze škol. Je pravda, že je někde situace velice kritická. Problém je i to, že v krátké době odejde řada učitelů těch oborů, o kterých jsem mluvila, do důchodu, a nemá je tak kdo nahradit. Podle průzkumů, které si dělalo Ministerstvo školství v letech 2012 až 2016, ubývají učitelé do 35 let věku. Ve školách chybí učitelé muži. To je známá otázka, známá věc. Nakolik požadavky, o kterých jsem na začátku mluvila, splňuje zákon o pedagogických pracovnících, respektive návrh kariérního řádu, to si kladu jako velký otazník. Já tím nechci šmahem kariérní řád odmítnout, to v žádném případě. A uznávám, že obsahuje i řadu pozitivních věcí.
Můžete pokračovat.
Takže tady to velice oceňuji a myslím si, že je to velký klad tohoto návrhu zákona. Pokud jde o specializační pozice, jsou tady některé tradiční, jako je výchovný poradce. To je určitě na školách potřebné, fungují, existují už teď. Je dobře, že je to i tady oceněno specializačním příplatkem. Druhá věc je to vzdělávání v počtu 250 hodin, kdy to může způsobit některé problémy organizačního charakteru na školách.
Uznávám to a beru. Nechci teď rozpoutat spor mezi mnou a Zbyňkem Stanjurou. No, abychom drželi tu definici. Není komplexní. Já mu tak říkám, protože ho tak cítím, protože je rozsáhlý. Takže určitě formalisticky nebudu trvat na tomto slově. A tím snad to vysvětlení, že nemusíme pak hlídat tu proceduru. Vnímám i tu námitku, že říkám protimluv. Ta prosba asi vyplývá z toho, že jsem byl v tom procesu. Kdokoliv z kolegů, ať tedy koaličních, nebo opozičních, přišel se svým nápadem, se svým návrhem teď během těch posledních měsíců, prosince, ledna, tak jsme se to právě snažili odpracovat a vykomunikovat mezi jednotlivými ministerstvy. Ta prosba směřovala k tomu, že teď je hotovo. Jsme v nějaké fázi. Našli jsme, řeknu, maximální možnou shodu, maximální možnou míru shody. Tam se o to porveme. Tam se domluvíme. Za to bych se tedy přimlouval víc, za tu práci ve výborech.
Děkuji.
Tak já jsem si myslel, že jenom velký a ne komplexní a děkuji za to vysvětlení. Není to tak, že výsledný tvar zákona schvaluje výbor. Až ve třetím čtení bude hotovo. Dneska, teď. Teď je šance. Tak kam spěcháme? Nikam nespěcháme. Je to vykomunikované? Nic jiného udělat v této chvíli nemůžu. Pak už bude pozdě.
V tento moment neeviduji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rezorty tam byly zastoupeny. Takže ještě jednou děkuji, protože ten zákon si myslím, že teď tady leží tak, jak asi by měl. K tomu velkému pozměňovacímu návrhu. Tam těch změn je hodně. A v tuto chvíli jsme se shodli na některých principech. Ne na všech. To jsem sdělovala na začátku. S tím nesouhlasíme, ale na dalších částech tam by měla být shoda.
Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím.
Dámy a pánové, dobrý večer. Dovoluji si v podrobné rozpravě se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Možná nějaký obecný úvod k tomu. Všechny ty pozměňovací návrhy jsou zaměřeny na drobné stavebníky. Tolik tedy obecný úvod. A dovolte, abych tedy načetl jednotlivé pozměňovací návrhy. Všechny jsou uloženy v systému. Potom ten poslední pozměňovací návrh, který budu načítat, tak prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval trošičku pozornosti u toho, protože tam bude rozdíl oproti tomu textu, který je uložen v systému. Původně v textu zákona, který je dnes platný, je napsáno, že se rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují pro bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.
Ony tak trochu bojují mezi sebou. Nicméně bych chtěla poděkovat těm poslancům, kteří opravdu konstruktivně debatovali o všech pozměňovacích návrzích. Já jsem založila meziresortní skupinu někdy v lednu 2015 a v tuto chvíli se tato skupina nějakým způsobem velmi rozotřila (?) a trošičku se většina aktérů spojuje proti Ministerstvu pro místní rozvoj a proti této novele, což za chvíli uslyšíme při obecné či podrobné rozpravě od mnohých poslanců, kteří jsou zde v sále. To znamená, cílem novely, ráda bych znovu zopakovala, opravdu nejsou papírové rakve. Papírové rakve, tím myslím papundekl, myslím tím papírovou rakev, ve které prostě dostáváte balíky, ano, toto jsou rakve, ve kterých probíhají v tuto chvíli i některé sociální pohřby. Což jsou pohřby například bezdomovců, které následně obci proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj. Což ale opravdu je sekundární efekt této novely, že tuto českou technickou normu zavádíme povinně. Musím říct, že potom já se ptám, proč tedy to diskutujeme na výborech. Já té novele věřím. Zajišťuji touto novelou opravdu garanci důstojného zacházení se zesnulými osobami po smrti. A doufám, že Poslanecká sněmovna a plénum Poslanecké sněmovny opravdu v této věci zachová konstruktivní názor, a samozřejmě jsem připravena reagovat následně opět v garančním výboru na všechny dotazy. A ano, pokud budu moci, tak se ho opět zúčastním osobně, což možná také nebude vítáno.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Garančnímu výboru byly zaslány pozměňovací návrhy od tří poslanců. Výsledkem byl návrh garančního výboru, který považuji za vyvážený kompromis. Usnesení garančního výboru zní: "Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 52. schůzi po odůvodnění Ing. Ladislav Okleštěk, zpravodaj. Milada Halíková, předsedkyně výboru."
Děkuji panu zpravodaji.
Žádné pozměňovací návrhy nepřijal. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila.
Díky, pane zpravodaji.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z členů vlády se omlouvá: pan předseda vlády Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů a Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů - oba na celý den. Z pracovních důvodů se omlouvá Milan Chovanec, do 15 hodin se z pracovních důvodů omlouvá Marian Jurečka, na celý den z pracovních důvodů Miloslav Ludvík, od 18 hodin z pracovních důvodů Michaela Marksová, od 15 hodin se omlouvá z pracovních důvodů Jan Mládek, pan ministr Lubomír Zaorálek je na zahraniční cestě. Pravděpodobně ani vládní kluby, ani ostatní nechtějí projednat nic... Případně vyčerpáním stanoveného programu bychom pokračovali body z bloku druhých čtení. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Připraví se pan kolega Černoch a poté pan kolega Sklenák. Tak prosím, máte slovo. Nyní pan kolega Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chci navrhnout zařazení bodu Informace vlády k privatizaci OKD. Tento bod byl otevřen před více než půl rokem a ani po tak dlouhé době jsme tento bod nedoprojednali a nepřijali usnesení. My jsme se na grémiu společně s klubem KSČ dohodli, nebo navrhli jsme zařazení na středu 15. března. Chtěl jsem říct po pevně zařazených bodech, ale po dohodě s panem kolegou V případě, že ne, tak po pevně zařazených bodech. Pokud by ke schválení nedošlo, budeme požadovat svolání mimořádné schůze, na což máme připravené podpisy, a to na pátek 17. března.
Děkuji panu poslanci Černochovi.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvoření předpokladu pro možnost urychlené výstavby vodní infrastruktury sloužící nejen k ochraně před povodněmi, ale rovněž ke zmírnění následků sucha nebo k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu. Tyto pozměňovací návrhy mají umožnit snadnější výstavbu zemědělských objektů nebo objektů sloužících pro zemědělské účely v nezastavěném území, které nebylo možné územně plánovací dokumentací vyloučit. Děkuji za pochopení.
Já vám také děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan poslanec Václav Horáček.
Děkuji.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Děkuji. Nyní pan poslanec Okleštěk, připraví se pan poslanec Klaška.
Děkuji za slovo.
Ostatní novelizační body se přečíslují. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Je tomu tak. Ještě vás požádám o ztišení. Ještě jsme nepřerušili jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.
Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pohřebnictví není oblíbeným tématem téměř nikoho. Přesto nás všechny bez výjimky musí oslovit, neboť se nás všech osobně dotýká. Tato nepříjemná zásadní otázka života člověka si žádá naši pozornost a chvilku zamyšlení. Rád bych se svým vystoupením odkázal na otevřený dopis poslancům od provozovatelů pohřebních služeb, osob provádějících balzamaci a konzervaci, provozovatelů krematorií i provozovatelů veřejných pohřebišť. V průběhu několika let Ministerstvo pro místní rozvoj nekomunikovalo s odbornou veřejností. Ve vládě protlačilo svoji představu novely do Sněmovny i přes stálé upozorňování odborné veřejnosti, že novela má nevyřešené velké nejenom obsahové, technické, právní, ale i morálně etické problémy. Diskusi vedlo Ministerstvo pro místní rozvoj s odbornou veřejností až v lednu a únoru tohoto roku, kdy zřejmě zjistila paní ministryně i její podřízení, že novela nebude procházet a neprochází tak hladce Poslaneckou sněmovnou, jak se předpokládalo a chtělo. Investice, které by si novela vyžádala, musí podnikatelské subjekty zahrnout do nákladů, a tedy cen. Odborná a etická veřejnost doporučuje v tomto volebním období novelizovat platný zákon pouze o přestupky, vymezení jejich skutkových podstat, zavést kontrolu pohřebnictví, zachovat kontrolní posloupnost příslušných správních orgánů v prvním stupni správního řízení a nechat Ministerstvo pro místní rozvoj pouze jako odvolací orgán ve druhém stupni ve vztahu ke krajským úřadům, nikoliv za žádnou cenu v prvním stupni. Pokud tento můj návrh neprojde, navrhuji zamítnutí návrhu zákona.
Děkuji, pane poslanče, a eviduji váš návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání i případně návrh na zamítnutí. Prosím, pane poslanče, máte slovo a dvě minuty.
Jestli jsem dobře rozuměl, tak tam zaznělo, že výbory jsou k ničemu. Prosím zástupce výkonné moci, aby si přečetli Ústavu.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To se mně nelíbilo.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášeným je Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, váš názor na pohřebnictví.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi několik kritických argumentů proti projednávané novele zákona o pohřebnictví, které vychází přímo z praxe. Z toho vyplývá, že každý špatný zásah do tohoto oboru má závažné následky jak pro pohřební služby, tak v určitých věcech i pro občany, například narušený trh. Stávající zákon i novela obsahují znění, v jejichž důsledku dochází ke zvýhodňování vybraných pohřebních služeb a k narušování soutěžního prostředí. A budu konkrétní. Co je na tomto špatně? Je přece z principu diskriminující, aby zdravotnická a sociální zařízení ukládala zemřelé u jimi vybrané pohřební služby, jelikož to - za prvé - ovlivňuje pozůstalé při jejich výběru pohřební služby ve prospěch pohřební služby, které dala monopol nemocnice. Za druhé - vybrané pohřební službě poskytuje zařízení soutěžní výhodu na jinak přísně regulovaném trhu. Dozvídá se, kolik pacientů v daném zdravotnickém zařízení každý den zemřelo, jména těchto zemřelých a jejich adresy. Tady bych uvedl vykřičník.
A já mám obavy, že předložená novela to zcela nenaplňuje.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ráda bych pokračovala v tom, o čem hovořila na začátku paní poslankyně Semelová, a to byly specializované činnosti. Ale ještě předtím bych ráda poprosila o jednu věc. To je jasné. Ale dovoluji si soustředit pozornost na žáky, protože pokud se ve všem, co pro školy inovativního děláme, pokud tam nebudeme počítat s partnerským vztahem žák a učitel, ale i s partnerským vztahem žák - učitel - rodič a plus ještě zřizovatel, tak se atmosféra na našich školách nemůže zlepšit. To, že dobrá není, o tom hovoří i výroční zpráva České školní inspekce, že se u žáků velice často projevuje emoce, která vypadá možná neškodně, ale je velmi nebezpečná, a to je nuda, protože z nudy právě mohou přicházet nápady na věci velice negativní. Nevědí, kde v tom vzdělávacím procesu se právě ocitají. Nevědí přesně, co se po nich chce, prostě proto, že neklademe důraz na to, abychom od žáků získávali zpětnou vazbu. Ta reakce, kterou naši mladí lidé dostávají, je naprosto negativní. Takže vzdala jsem se pokusu snažit se zařadit do osobního profesního růstu pedagogů také určitou podmínku, že učitel je schopen kvalitním způsobem - a nástroje na to jsou - kvalitním způsobem získávat zpětnou vazbu od svých žáků.